Tohle je věcně obsah toho, co předkládám a co bych byl rád, kdyby výbory Sněmovny projednaly. Nechci to natahovat.
Dříve než dám slovo zpravodaji pro prvé čtení, musíme odhlasovat návrh na změnu zpravodaje. Zahajuji hlasování o návrhu na změnu zpravodaje pro toto čtení na paní poslankyni Janu Fischerovou. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a novým zpravodajem tohoto tisku je paní poslankyně Jana Fischerová.
Od roku 2012 zde máme i svého zástupce, čili českého soudce.
Dříve než otevřu obecnou rozpravu, další omluvy. Pan poslanec Marek Benda se omlouvá z dnešního jednání od 19 hodin. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Konečnou.
Vážené kolegyně a kolegové. Tyto dvě situace jsou zde uvedeny jako příklad vynucování práva a zajištění veřejné bezpečnosti.
Navíc se tedy jedná o ucelenou dílčí změnu, která nemá systémový charakter a řeší výsečově aktuální kritický dopad výpadku příjmů pro poskytovatele lůžkové péče. Děkuji za pozornost. .
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Všichni víme, že každý den odchází asi kolem 650 milionů korun, takže když si to normálními kupeckými počty propočítáme, tak si myslím, že by nám při současném výběru pojistného - bychom tam ty peníze měli. Takže jenom toto je můj dotaz.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takzvané regulační poplatky za hospitalizaci v nemocnici nejsou regulačními poplatky. Je to platba za stravu. On rozhodl o tom, že to musí být zajištěno jiným právním způsobem, a současná vláda a většina této Poslanecké sněmovny odmítla to řešení udělat. Když se o tom hovořilo, my jsme opakovaně říkali, že tento problém nastane, že bude velmi vážný hlavně pro malé nemocnice, pro psychiatrické léčebny, pro péči o hendikepované děti a že to postihne ty nejnuznější v té naší společnosti. Ale je to prostě populistický slib, který byl dán ve volbách, a toto je ukázka toho, jak ty populistické sliby jsou nebezpečné a škodlivé celé společnosti - ony totiž nejdou realizovat, a když se realizují, tak na tom všichni proděláme. Proto je potřeba, aby to tady zaznělo, protože zase budou nějaké volby, zase tady bude někdo, kdo bude chtít získat hlasy a slíbí "hory s horákama", ale ono to nejde. To řešení je velmi obtížné, protože navržené řešení je samozřejmě špatné. To je na hranici toho, co je nedovolená preference někoho z těch, kteří v tom zdravotnictví pracují. Řadu těch námitek už říkala kolegyně Marková, já je nebudu opakovat, ale znovu říkám - jsem si vědom toho, že tuto situaci je potřeba nějakým způsobem řešit a že bude na nás na všech, abychom se k tomu nějakým způsobem postavili. Čili s tímto stanoviskem a se zásadním nesouhlasem o způsobu řešení takovéhoto problému jsem vás seznámil a jsem přesvědčen, že do budoucna se tato věc bude muset vyřešit jinak.
Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, o regulačních poplatcích tato Sněmovna slyšela již příliš mnoho. Dovolte mi tedy jenom velmi stručně zrekapitulovat, v čem je problém a proč dnešní opozice protestuje proti jakémukoli rušení poplatků. Pokud jde o hospitalizační poplatek, který byl zrušen Ústavním soudem pro svoji výši, byla připravena změna zákona a vrácení výše toho jednodenního poplatku za hospitalizace na 60 korun, potom však po domluvě koalice byla tato verze stažena a poplatek nebyl tedy obnoven. Dalším argumentem samozřejmě je, že náklady za jídlo a energie jsou jistě vyšší přinejmenším než těch 60 korun, o tom nikdo nepochybuje.
Já jen doplním, že se vlastně rozhodovalo také o tom, jakým způsobem bude u nás tento protokol schvalován, jestli prostou většinou, nebo ústavní většinou. Doporučuji tento návrh schválit v prvním čtení a přikázat k projednání zahraničnímu výboru.
To spíš jako můj návrh.
Prosím pana poslance Stanjuru s přednostním právem.
Nechal jsem paní poslankyni. Já chci říct, že to podpoříme. Na druhé straně bych chtěl, ať se vrátíme do okamžiku, kdy se projednávala Lisabonská smlouva. A dneska vidíme, jak se ty sliby plní: Podepiš, my něco uděláme. Neměla se k tomu ani naše opozice. Levicová - je třeba říct. Ale když byly obavy, které vyjádřil prezident naší republiky, a všichni v té době říkali: Ano, to je dobře, my to splníme, hlavně když to budete ratifikovat, a tak dále... A je jedno, kdo byl pro, nebo proti Lisabonské smlouvě. To není podstatné. Hle, využili jsme příležitosti, aby se to nemuselo plnit.
Děkuji panu poslanci. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra. - Pardon.
Děkuji. Kdo byl v době, kdy jsme přijímali Lisabonskou smlouvu premiér? Pan Topolánek! Kdo byl ministr zahraničních věcí? Vy jste toho prostě nebyli schopni, tak to teď nesvádějte na jakoukoli politickou reprezentaci. Byl to váš úkol a vy jste to vzdali.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, i já bych rád krátce zareagoval na vystoupení pana poslance Stanjury. To jeho vystoupení bylo obsahově zcela mimo realitu. Já bych rád upozornil, že výjimka z Lisabonské smlouvy byla požadována prezidentem Klausem v rozporu s Ústavou České republiky v době, kdy končil ratifikační proces a kdy tady máme i nálezy Ústavního soudu, že prezident v případě, že obě komory udělí souhlas k ratifikaci, má povinnost ratifikaci dokončit. Druhý bod, ve kterém bylo tvrzení pana poslance Stanjury zcela nepravdivé, je, že tady Evropská unie vůči České republice nedrží sliby. Evropská unie svůj slib držela a výjimku projednávala. Bylo to rozhodnutí této vlády okamžitě po nástupu, že jsme stáhli požadavek na sjednání výjimky z Lisabonské smlouvy, a to z toho důvodu, že výjimku z hlavy nadepsané Solidarita, která upravuje především sociální práva, ale nejenom tato práva, že jsme ji nepovažovali za nijak opodstatněnou, protože nevidíme žádný důvod, proč by občané České republiky měli mít v sociální oblasti menší rozsah ochrany lidských práv než občané jiných států Evropské unie. Proto byl zastaven proces vyjednávání této výjimky. Čili nejednalo se o žádné porušení ze strany Evropské unie, porušení žádného slibu, ale rozhodnutí vlády České republiky zcela v souladu s naším ústavním pořádkem.
Prosím o zachování klidu.
A ještě poslední poznámka. To strašení Václava Klause před majetkovými nároky na základě Lisabonské smlouvy se prokázalo jako zcela smyšlené. Lisabonská smlouva platí pro Českou republiku jako celek a nikdo žádné takové nároky, kterými byli strašeni lidé v České republice, nevznesl. Takže prosím, nestrašme tady žádnými smyšlenými nároky a neobviňujme Evropskou unii, že nerespektovala jakékoli sliby nebo závazky vůči České republice.
Ona existuje taková statistika, že čím menší spoluúčast, například v Rumunsku, tím také menší veřejná zdravotní péče pro všechny dostupné. Čím vyšší spoluúčast, tím vyšší a kvalitnější zdravotní péče - s výjimkou České republiky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
To je jenom výsledek toho, jak předchozí vlády 25 let vládly. Ale my se držíme ústavního zákona, který říká, že zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nic víc, nic méně a to je také návrh zákona, který budeme projednávat později. Podstatné je to, že se držíme ústavního zákona, a jestli to fungovalo do Julínka, tak to může fungovat i po Julínkovi.
Ale pana ministra ještě požádám o posečkání. Mám dvě faktické poznámky - pana poslance Kalouska a pana poslance Svobody.
Omlouvám se, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, ale teď se přece jenom musím ohradit. Není pravda, že jsem to panu ministru Julínkovi nevyčítal. Ano, vyčítal jsem mu, že prosazuje příliš malou spoluúčast, a tím zakládá na problém.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi i za dodržení času. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda. A ještě další faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky.
Vaším prostřednictvím bych chtěl říct jednu zásadní připomínku.
Děkuji.
To má logiku samozřejmě. Ale Ústava hovoří tak, jak hovoří, a my se jí držíme. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je to jasné. To vyřešíme tam, kde nám odplývají ty obrovské miliardy! Jestli se hovoří o tom, že 150 miliard nám odplývá kvůli korupci, tak to je úplně jiné kafe, které zde někdo zavedl a které ožebračuje tento stát, včetně zdravotnictví.
Pořád jsme v obecné rozpravě. Takovou ambici jsem měl to ukončit!
Dovolím si ještě reagovat na slova pana předsedy Kalouska.
Pokud jde o konkrétní kontroly, ty dále probíhají. Některé přinášejí konkrétní výsledky. Nechci tady citovat výsledky, se kterými se samozřejmě seznámíte. Pokud jde o moji kompetenci k odvolání a potom posléze ke jmenování nového generálního ředitele, rozkladové řízení bylo zahájeno podáním rozkladu. Pokud jde o otázku pana poslance Kalouska, myslím si, že já vyvodím takovou odpovědnost, kterou budu považovat za odpovídající významu výsledku případného soudního sporu. Jak jsem od svých kolegů z akademické oblasti slyšela, tak to bylo velmi, velmi nestandardní. Uzavřela bych to jenom konstatováním, že jsem si vědoma svých povinností jako poslankyně i jako ministryně spravedlnosti a příslušné termíny budu dodržovat.
Ptám se, jestli má zpravodaj zájem o závěrečné slovo. No faktickou mimo rozpravu nemohu udělit. Čili já vnímám ty dvě faktické přihlášky, které už můžu říct jen v podrobné rozpravě. Podotýkám, že v podrobné rozpravě u takto zařazeného bodu se dávají návrhy na usnesení.
Já jsem si to pozorně sledoval, kamery to sledují. Každopádně u pana Kalouska to vím stoprocentně.
Děkuji. Nyní další faktická poznámka, pan poslanec Daniel Korte. V podrobné rozpravě, znovu opakuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně tady podvědomě prozradila politické zadání, které má. Firmy, které jsou napojeny na Vězeňskou službu, budou nahrazeny. Je jasné, jaké to zadání bylo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, aby mohla být kompenzace uskutečněna podle tohoto návrhu a splnila tak zamýšlený účel, je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti k 1. červenci letošního roku. Nabytí účinnosti k tomuto datu je možné tehdy, pokud bude návrh projednán v prvém čtení. Dotčení poskytované zdravotních služeb by v takovém případě neobdrželi v roce 2014 žádné významné navýšení platby a došlo by tak nepochybně k prohloubení jejich už tak vážné ekonomické situace. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Přeji hezký den vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milí kolegové a kolegyně. Tato oblast je dlouhodobě pod tlakem na její finanční stabilitu a tu je třeba řešit především systémovými změnami, které však z pochopitelných důvodů, z logických důvodů, v tomto materiálu hledat nemůžeme. Není v tuto chvíli mým cílem opakovat postoje KSČM a kolikrát jsme vůbec proti zavedení regulačních poplatků jako takových vystupovali. Vítám však snahu současné vlády situaci alespoň částečně napravit. Ministerstvo jednoznačně vychází z předpokladů, že kompenzace poskytovatelům lůžkové péče pro rok 2014 je nutná a že jediným relevantním nástrojem pro její financování je forma zvýšení odvodů za tzv. státní pojištěnce. Pokud tedy zůstaneme v rámci projednávaného materiálu, cíle plní. Zajišťuje dodatečné zdroje a řeší i formu jejich transferů přímo k těm poskytovatelům, kterým příjem z regulačních poplatků letos vypadl. Diskusi nad těmito, ale i dalšími systémovými opatřeními je ale určitě nutno vést, neboť je nezbytná. Druhým problematickým okruhem je náběh kompenzace. Systém platby za státní pojištěnce je ale takový, že platba vždy probíhá v předcházejícím měsíci, než za který náleží. V červenci tedy bude příjmem veřejného zdravotního pojištění standardně platba za státní pojištěnce ve zvýšené formě za srpen. Toto riziko však není předkladatelem přesně vyčísleno, což znemožňuje přesné vyhodnocení jeho potenciálního nebezpečí, které však není bezprostřední, a lze se domnívat, že se s tím pojišťovny snad dokážou vyrovnat.
Základním motivem pro navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti je časové hledisko dostupnosti zdravotnické záchranné služby v příhraničním území. Přeshraniční spolupráce se na české straně bude dotýkat Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a na německé straně spolkových zemí Saska a Bavorska. Využití a faktické naplnění přeshraniční spolupráce tak bude na rozhodnutí krajů a předpokládá uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci. Kraje budou moci využít přeshraniční spolupráci pro zajištění nepřetržité dostupnosti zdravotnické záchranné služby zejména v řídce osídlených a z české strany obtížně dostupných příhraničních oblastech. Přeshraniční spolupráce tak představuje určitou alternativu k nezbytnosti vybudovat nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby tak, aby byla dodržena zákonná dojezdová doba. V dlouhodobější perspektivě by pak kraj mohl tuto spolupráci využít i systematičtěji. Věřím, že k dokončení ratifikačního procesu a ke vstupu této mezinárodní smlouvy v platnost dojde co nejdříve. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosím vás tímto o vyslovení souhlasu s ratifikací této mezinárodní smlouvy a děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Zahraniční výbor doporučuje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
Děkuji, pane poslanče. A dříve než otevřu rozpravu, dovolte ještě dvě omluvy, a to pana poslance Benešíka, který se od 19 hodin omlouvá z pracovních důvodů, a pana poslance Ivana Pilného, který se omlouvá od 19 hodin taktéž z pracovních důvodů. Nyní otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Heger.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Základním motivem pro navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti je především časové hledisko dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v příhraničním území. Smlouva, kterou tady projednáváme, byla připravována dohromady asi pěti ministry zdravotnictví. Budou na ni navazovat smlouvy jednotlivých českých krajů s jednotlivými německými spolkovými zeměmi. Smlouva je již v Německu ratifikovaná. Čeká se na ratifikaci z naší strany. Zaslouží si naši plnou podporu.
Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.
Důvody jsou celkem jasné a platí ve všech zemích. Zdravotníci chtějí pro dobro pacienta poskytovat více, pacienti a jejich blízcí chtějí dostávat péče více, často více, než je skutečně potřebné. Nedávno bylo zveřejněno pořadí nejdražších pacientů v České republice v loňském roce a nejdražší pacient v této republice stál příslušnou zdravotní pojišťovnu 40 milionů korun za rok. Protože se jednalo o hemofilika, není prakticky možné léčbu takovéhoto pacienta utlumovat. Rozpočet všeobecného zdravotního pojištění je z takovýchto a z nejrůznějších důvodů limitován a každý dodatečný příjem, tedy i příjem z poplatků, je velmi vítaný. Ústavní soud to potvrdil již dříve, když se zabýval otázkou ještě za éry ministra Julínka, tak to potvrdil i nedávno, že spoluúčast a omezování péče jsou možné, když se vyjadřoval k lázeňské vyhlášce. Dnes již můžeme jen konstatovat, že se bez nich nemocnice neobejdou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi.
Proto klub KDU-ČSL podpoří tento návrh, který je předložen. Ve většině případů v nemocnicích dochází k vyšším hospitalizacím v letošním roce.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Opět připomínám, že jsme v podrobné rozpravě.
Byla jsem tamhle u kolegů, kterým jsem něco hlásila do notýsku, ale tento sál jsem neopustila, na rozdíl od vaší paní ministryně, na kterou jsme tady čekali, a museli jsme přerušovat schůzi, protože ta tady nebyla, ta pracovala pravděpodobně někde jinde, nebo jak říkáte vy, makala.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.
Já jsem sledoval místo, kde paní poslankyně sedí.
Nyní pan poslanec Pavel Blažek v podrobné rozpravě. Pane kolego, prosím.
A pokud je zrovna v tu chvilku neví, tak se zahájí vyšetřování, aby na kohokoli kdo cokoli řekne, se prostě něco našlo. A taková nesympatická doba, to jsou sedmdesátá léta, paní ministryně. Přesně takhle.
Opět jsem se nedočkal v podrobné rozpravě návrhu na usnesení. Jedině kolega Daniel Korte, tomu děkuji za dodržování jednacího řádu.
Děkuji, pane předsedající.
Pan kolega Blažek ještě v podrobné rozpravě.
Já nerad brzdím na první pohled sympatické, pěkné věci, ale prosím vás, jak budeme vysvětlovat jiným, co zahynou ve službě státu, že za ně tu minutu ticha držet nebudeme, což nebudeme? Jediným důvodem - že nebudou v médiích?
Děkuji. Nyní pan kolega Miroslav Kalousek, poté paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec František Laudát. Snažím se udržet pořadí.
Děkuji. Pan kolega Hájek se omluvil paní poslankyni Černochové, tak mi přijde fér, abych já se omluvil prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Hájkovi, že jsem odešel. Já jsem skutečně odešel, protože jsem si narychlo potřeboval ověřit naprosto neuvěřitelnou informaci, která svým způsobem také zapadá do bodu informace o vymahatelnosti práva. A projednáváme tady, prosím, vymahatelnost práva, předpokládám tedy, že svým způsobem i zneužívání pravomoci.
Opět jsem se nedočkal návrhu na usnesení. Paní kolegyně Černochová v podrobné rozpravě.
Moje vystoupení se týká usnesení. A nemusíme na to přijímat jako Poslanecká sněmovna žádné usnesení.
Děkuji.